Děkuji.
Děkuji, paní zpravodajko. Já otevírám obecnou rozpravu a rovnou vás požádám, abyste to řekli v obecné rozpravě.
Já vám děkuji, paní zpravodajko. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a končím tento bod. Prosím, aby se slova ujal pan ministr Ivan Pilný.
MBHS v současné době prochází transformací, byla schválena nová strategie se zaměřením na nové produkty a služby, jako je obchodní financování, podpora společných členských států či clearing. Na přelomu let 2012 a 2013 došlo ke změnám v rámci členské základny banky. Na zasedání bankovní rady dne 5. června 2013 v Bratislavě bylo rozhodnuto změnu ve struktuře členských států odrazit v základních dokumentech MBHS, a to nejen ve výčtu členských států, ale i ve struktuře kapitálu. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu mezinárodní dohody prezidentské kategorie, vás nyní žádám o vyslovení souhlasu s ratifikací daného protokolu. Děkuji za slovo.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. Ptám se, zda má pan ministr zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Jedná se o hlasování číslo 240, přihlášeno 105 poslanců, pro 92, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a končím tento bod. Zbývají nám tři minuty. Poprosím ještě jednou pana ministra financí Ivana Pilného, aby tento bod uvedl.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, k projednávání je vám předkládán smluvní dokument související s mezinárodním zdaňováním. V daném případě se jedná o smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Turkmenistánem. Smlouva standardně upravuje základní normy spolupráce mezi příslušnými úřady obou zemí, rovněž tak zásadu nediskriminace, neformální řešení sporů případně vzniklých při jejím provádění a zajistí relevantní výměnu informací mezi příslušnými úřady obou států, která se vztahuje na daně všeho druhu a pojmenování.
Má ještě někdo zájem o vystoupení? Nevidím žádné poznámky. Končím obecnou rozpravu. Nikdo nemá zájem o závěrečné slovo. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru? Přihlášeno 128 poslanců, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání na 50 dnů. Návrh byl přijat. Jak si asi vzpomenete, obecná rozprava byla ve středu 12. července přerušena a budeme v přerušené obecné rozpravě pokračovat. Pan ministr má zájem vystoupit.
Já už si ty otázky nepamatuji přesně, ale pan předseda je v kostce zopakoval. Tam si myslím, že by měla být kompetence veřejného ochránce práv. Děkuji za vaši vstřícnost.
Do rozpravy se hlásí pan předseda Stanjura. Hlásí se pan ministr Chvojka. Máte slovo.
Děkuji za slovo. Určitě by bylo zbytečné, aby tady vznikla nějaká transpozice směrnice, která by byla k ničemu. A doufám, že i nějací mí kolegové, kteří přijdou po mě.
Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Jestliže tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Pan ministr, paní zpravodajka. Návrh na vrácení nepadl, otevírám tedy podrobnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku v tuto chvíli. Končím podrobnou rozpravu. Ptám se opět na závěrečná slova.
Tato nešťastná ustanovení dávají zdravotnickým zařízením povinnost provádět servis, bezpečnostně technické kontroly a instruktáž pro práce se zdravotnickými přístroji pouze prostřednictvím výrobců a distributorů, což znamená pro zdravotnická zařízení zvýšené náklady i složitou logistiku. Považuji proto za naši povinnost, abychom problematické body platné verze zákona upravili, a tím pomohli zdravotnickým zařízením ušetřit finanční prostředky, které nyní musí zbytečně vynakládat na zajištění servisu zdravotnických přístrojů a instruktáží přímo u výrobců a dodavatelů. Chci zároveň upozornit, že se to netýká jenom nemocnic, ale i ambulantních zařízení.
Opět děkuji za slovo. Čili já bych to četla "anguia" , protože to je ze španělštiny, a znamená to úhoř. Jako zpravodajka opět doporučuji postoupit projednání této smlouvy do zahraničního výboru a také navrhuji zkrácení na projednání této smlouvy na 50 dnů. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Vidím přihlášku pana poslance Romana Procházky. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Ještě někdo v rozpravě? Nikdo. Rozpravu končím. A budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 225, z přítomných 126 pro 90, proti nikdo. Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat. Končím bod 75 a předám řízení schůze.
Dobré poledne.
Vážené kolegyně a kolegové, opět jde o stejný problém, který jsem indikoval už v úvodním slově.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Byl zde přednesen vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 11. dubna 2005 v Tortole.
Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Pan poslanec Procházka se hlásí.
Takže já opět navrhuji zkrátit lhůtu na projednání na 50 dnů.
Není zájem. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Neeviduji nikoho. Takže budeme hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Jedná se o hlasování číslo 227, přihlášeno je 126 poslanců, pro 92, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Nyní se vypořádáme s návrhem na zkrácení lhůty k projednání. Jedná se o hlasování číslo 228, přihlášeno je 126 poslanců, pro 91, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Poprosím znovu pana ministra financí Ivana Pilného, aby se ujal slova.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Ano, děkuji. Prosím, máte slovo. Končím obecnou rozpravu, do které se už nikdo nehlásí. Zájem o závěrečná slova není. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat. Tento návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty na projednání na 50 dnů. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Hlasování číslo 230, přihlášeno 126 poslanců, pro 94, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.
Celkový přínos plynoucí z jejího uzavření bude záviset na tempu rozvoje jednotlivých forem hospodářské spolupráce. Současně vás informuji, že turkmenská strana již smlouvu ratifikovala. Děkuji za slovo.
Děkuji za slovo.
Tak pan předseda možná se k tomu chce vyjádřit.
Ale to potom.
Máte pravdu, decentně jsem přeskočil bod 48, ale tady mi neprojde nic. Šlo o to, že paní ministryně Marksová je po celý den řádně omluvena a Sněmovna se stala obětí vlastní efektivity. My jsme se dostali dál, než se předpokládalo.
Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor se zabýval touto smlouvou na svém zasedání na 44. schůzi 22. června 2016 a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení, které je totožné s usnesením zahraničního výboru.
Ano, já vám děkuji. Otevírám rozpravu a vidím, že se hlásí pan ministr financí. Já vám děkuji. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikdo nemá zájem. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro předložená usnesení. Jedná se o hlasování číslo 241, přihlášeno je 107 poslanců, pro 87, proti nikdo.
Ještě požádám pana poslance Zemka, aby také přišel ke stolku zpravodajů, protože dalším bodem našeho jednání je
Cílem bylo tedy omezit používání částečně fluorovaných uhlovodíků používaných jako náhrady za látky poškozující ozonovou vrstvu. Tyto látky však působí jako skleníkové plyny se silným účinkem, a proto se státy celého světa shodly na tom, že je potřeba jejich využití regulovat. Změna protokolu zavazuje nejen rozvinuté státy, ale také rozvojové země, k dodržení harmonogramu omezování těchto látek při zohlednění různých podmínek skupin jednotlivých zemí. Důvodem pro ratifikaci změny protokolu Českou republikou je tedy příspěvek k ochraně klimatu, a tedy k ochraně celkového životního prostředí doma i ve světě. Montrealský protokol, a to je důležité zdůraznit, řeší problematiku životního prostředí, která patří do sdílené pravomoci Evropské unie a jejích členských států. Vzhledem k uvedenému právnímu zajištění nevyžaduje přijetí změny protokolu v současnosti další změny právní úpravy České republiky v uvedené oblasti. Změna protokolu rovněž nebude mít dopad na státní rozpočet, veřejnou správu ani podnikatelskou sféru nad rámec toho, co stanoví legislativa Evropské unie. Závěrem současně s návrhem na přijetí změny Montrealského protokolu si dovoluji předložit návrh na dodatečnou ratifikaci Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a Montrealského protokolu, jež byly původně schváleny jako smlouvy vládní. Tato dodatečná ratifikace Vídeňské úmluvy a Montrealského protokolu nebude mít dopad na závazky České republiky, které z obou mezinárodních smluv již vyplývají.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Tímto dávám tento návrh.
Není tomu tak. Má někdo jiný návrh? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a lhůta k projednání byla zkrácena na 50 dnů.
Jenom pro záznam, hlasoval jsem v obou případech pro.
Tímto je předložen Poslanecké sněmovně
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám vám k projednání návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru, která byla podepsána v Bruselu dne 15. února tohoto roku. Ochranu vzdušného prostoru evropských členských států NATO zajišťuje systém protivzdušné obrany NATO, který je jedním z pilířů kolektivní obrany Aliance, úplný název tohoto systému pro přesnost je Integrovaný systém protivzdušné a protiraketové obrany NATO. Ten systém má dvě zásadní omezení.
Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Děkuji.
Dobře, tak faktická poznámka, kterou jsem přehlédl. Prosím, nebyla ukončena obecná rozprava, vzal jsem to moc hákem.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Teď končím obecnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Nevidím nikoho, kdo by se hlásil. Hlasování číslo 231, přihlášeno 127 poslanců, pro 95, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Nyní se vypořádáme s hlasováním o zkrácení lhůty k projednání ve výboru na 50 dnů. Hlasování číslo 232, přihlášeno 127 poslanců, pro 95, proti nikdo. Konstatuji, že vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a lhůta pro projednání ve výboru byla zkrácena na 50 dnů, a tento bod končím. Otevírám bod číslo Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji.
Děkuji, pane ministře.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Procházka. Končím obecnou rozpravu. Zájem o závěrečná slova není. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jedná se o hlasování číslo 233, přihlášeno 128 poslanců, pro 95, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání ve výboru na 50 dnů. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Poprosím pana ministra, aby se ujal slova.
Vážené kolegyně a kolegové, toto je tedy poslední smlouva. Problém je úplně stejný. Děkuji. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo. Opravdu se to špatně čte.
Děkuji.
Já jenom pro jistotu, nevím, jestli by návrh na zkrácení lhůty neměl zaznít i v této rozpravě...
Ptám se, kdo dál do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Budeme rozhodovat o přikázání.